Dále zavádí tento zákon registr pedagogických pracovníků. Dále tento zákon umožňuje zakázat prodávat na školách potraviny, které jsou v rozporu s výživovými požadavky. Zavádí jednotné zadávání závěrečných zkoušek u učebních oborů. Další změny se týkají pracovního poměru ředitelů veřejných škol. Nemohl si sjednávat půjčky. Toto napravujeme. Dále zákon upravuje obcím zajišťování podmínek plnění povinné školní docházky, tak aby byly umožněné vchody i pro děti s jistým postižením, tak aby všechny naše děti mohly mít bezproblémový přístup k základnímu vzdělání.

Dostal bych se ke slovu dříve. Ale jak zní jedno známé české pořekadlo, kdo si počká, ten se dočká. Tak jsem rád, že se to ještě vejde do jednání Poslanecké sněmovny dnes. Vzbuzuje také pozornost občanů a nezřídka vyvolává nemalé emoce. Řekl bych často větší než u těch zákonů, kterými jsme se zabývali daleko delší dobu, jako byl například služební zákon. Hned na začátku bych chtěl v tomto kontextu říci, že by tedy předkládaný materiál měl být v co nejvyšší kvalitě nebo na co nejvyšší úrovni a neměla by v něm zůstávat řada nezodpovězených otázek či otazníků bez adekvátního vysvětlení. Já se domnívám, že existuje právo na svobodný přístup k informacím. K omezení je možné sáhnout jen ve velmi vážných situacích či případech. Trošku mi chybí také nějaká komparace se zahraničím, kde je to něco normálního, nejen ve Spojených státech, ale i v evropských zemích. Upozorňuji také na nedořešenou otázku povinné předškolní docházky, která se v materiálu odkládá vlastně bez nějakého vysvětlení. Jen bych chtěl znovu na závěr zdůraznit, že bychom uvítali, aby se důkladněji a podrobněji projednávaly zejména ty sporné body, z nichž jsem některé ve svém příspěvku naznačil. Děkuji za pozornost.
Dočkala jste se.
Již zde u mých předřečníků tyto dva paragrafy byly zmíněny. Nevím. Možná při legislativně technických úpravách v Legislativní radě vlády, nevím. Opravdu nevím. Jsem přesvědčena jako určitě každý z nás, že každé dítě, i to s hendikepem, se zdravotním postižením, nebo jak říkáte ve školství se specifickými vzdělávacími potřebami, má právo na co nejlepší vzdělání a rozvoj své osobnosti. Na to bych chtěla upozornit jako na velké nebezpečí. Nebudu zabíhat do těchto podrobností, jak jsem již řekla. Žádám o propuštění do výborů. Budu také prosit o projednání ve výboru pro sociální politiku, protože se zde věnujeme zejména také dětem, které pocházejí ze sociokulturně znevýhodněného prostředí, a určitě je to záležitost, která by se měla ujasnit, zpřesnit a vydiskutovat.
Proto tenkrát vznikla... Pane Okamuro, já vás nepřekřičím, promiňte.
Pane poslanče, jenom mým prostřednictvím hovořte k ostatním kolegům.
Vaším prostřednictvím se Okamura rozvášnil. A kdyby byla realizována, tak dnes 90 % strukturálních problémů veřejných rozpočtů nemáme. Jedním z poměrně zásadních bodů, který tato reforma obsahovala, byla závaznost střednědobých výdajových rámců. A naopak, pokud bude nižší, že nebude zvýšen deficit, ale budou sníženy výdaje. Toto pravidlo má jeden problém. Samozřejmě v okamžiku, kdy to Poslanecká sněmovna schválí, tak to prostě schválí. Vím, že to není dramatická částka.
Dokonce jedna z nejdelších recesí ze všech těch států v Evropě kolem nás. Nám jde o to, že významným tahounem ekonomiky, kromě toho, co vyveze průmysl, je samozřejmě také spotřeba. Spotřeba je dokonce velmi významná součást. Já jsem prostě přesvědčen, že chyba vaší hospodářské politiky byla, že vy jste spotřebu krutě podcenili. Žádná rozmařilost, žádné rozhazování, dokonce i spotřeba je ekonomický faktor, a já si myslím, že dneska i v literatuře najdete celou řadu ekonomů, kteří vám toto potvrdí.
Děkuji panu ministru zahraničí za jeho vystoupení.
Děkuji za slovo. Už jsem jenom čekal, až se na nás podívá a řekne nám: "Chápete? Teď to myslím opravdu v dobrém, přátelsky, protože to je taky smysl parlamentu, abychom se přeli o své názory. Nemůžete vzít jenom jeden argument a ten používat. A jestli chceme zvyšovat spotřebu, proč ne? Tak nechte těm lidem víc peněz.
Tento materiál uvede ministr obrany Martin Stropnický.
Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, v souvislosti s ruskou anexí Krymu a vývojem událostí na Ukrajině přijalo NATO některá okamžitá opatření pro ujištění geograficky exponovaných spojenců o spolehlivosti alianční kolektivní obrany. Zapojeny budou 4 letouny Jas-39 Gripen, což je stejný počet, jaký byl plánován v případě původní mise. I když Island neleží bezprostředně na hranici s Ruskou federací, v blízkosti jeho vzdušného prostoru docházelo k výraznému nárůstu aktivit ruských vzdušných sil. Naše působení při ochraně vzdušného prostoru Islandu nás bude celkově stát zhruba 33 mil. korun a tyto prostředky budou čerpány z rozpočtu Ministerstva obrany. Kromě okamžitých opatření schválila Aliance na nedávném summitu ve Walesu řadu dlouhodobějších opatření k posílení bezpečnosti členských států na své východní hranici. Rozsah, hloubka a trvání těchto opatření budou samozřejmě záviset na dalším chování a postupu Ruské federace. Nechceme v žádném případě konfrontaci, nepřejeme si konflikt, Rusko nepovažujeme a priori za nepřítele, ale vzhledem k jeho chování jej nemůžeme považovat ani za důvěryhodného partnera.
Já děkuji panu ministrovi.
Vážený pane předsedající, vládo, dámy a pánové, dovolte mi, abych svou zpravodajskou zprávou v podstatě jen formálně doplnil pana ministra obrany, který řekl především z věcného hlediska vše podstatné. Má zpravodajská zpráva tak může být velmi stručná.
Děkuji panu zpravodaji, panu poslanci Davidu Kádnerovi. Zahajuji všeobecnou rozpravu, do které v tuto chvíli neeviduji žádnou přihlášku. Nehlásí se nikdo, končím tedy podrobnou rozpravu. Ptám se na závěrečná slova. Nejsou závěrečná slova a budeme hlasovat o přednesených návrzích. Je to tak, pane zpravodaji?
Přečtu pro jistotu celé usnesení, které bylo na výboru.
Takže nejprve budeme hlasovat o přednesených návrzích. O tomto dám hlasovat, pokud proti tomu nemá nikdo žádnou námitku. Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Návrh byl přijat. Takže nejprve přednesu návrh. Dobře, děkujeme paní poslankyni.
A ten efekt - a jsou zase dva tábory ekonomů, a to si musíme přiznat. Jak se vám to daří.
Nyní s faktickou poznámkou pan předseda Kalousek. Prosím, pane poslanče.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Dobré dopoledne. Ano, samozřejmě, ta spotřeba je tahounem ekonomiky. Ale pokud to budeme dělat tím, že nám pořád bude růst naše zadlužení, nebo bude stejné, nebude se zmenšovat, a nezlobte se na mě, když se dívám na návrh státního rozpočtu, tak tam se nic zásadního nemění, ta čísla jsou pořád stejná. Takže s tímhle nesouhlasím. Ano, spotřeba ano, ale pokud si na ni vyděláme. A teď bych zareagoval nebo se vyjádřil k oběma stranám sporu. Ať se na mě kolegové, kteří se tady utkali, pan ministr Zaorálek a bývalá koalice, oni si ty pozice teď trošku prohodili. Ono bylo úplně jedno, jestli tam byla ta aktuálně opozice nebo aktuálně koalice, pak jste si to prohodili. Na tom se vůbec nic nezměnilo.
Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Tomio Okamura. Prosím, pane předsedo, máte slovo.
Ano, spotřeba ano, zvýšení spotřeby také. Ale ty metody jsou samozřejmě různé. A ekonomové říkají, že to naopak nastartuje spotřebu, která nám stagnuje, protože když za pana ministra Kalouska se zvýšilo DPH, tak to ten avizovaný výběr stejně finálně nepřineslo. To samé my jsme prosazovali. Systémovější je naopak nastavit to plošně, to znamená například snížení těch daní. My jsme hlasovali i pro snížení spotřební daně na naftu, která je prostě nižší než v Rakousku a Polsku. A není pravdou, že je to jenom o výpadku 14 mld. Zapomněli jsme na multiplikační efekt, že necháme lidem peníze v kapse. Lidé už nemají peníze na tyto daně.
Prosím, pane předsedo, máte slovo.
Děkuji za slovo. Dovolte dvě poznámky k projevu pana ministra zahraničí. Pan ministr zahraničí řekl: A protože Kalousek dodržoval zákony a protože důsledně šetřil, měli jsme tady krizi a recesi. My jsme tady měli, pane ministře, v té době celoevropskou dluhovou krizi státu a České republice na pětiprocentním strukturálním deficitu hrozilo, že přijde o svou suverenitu na mezinárodních kapitálových trzích a že se stane buď rukojmím zahraničních investorů, anebo mezinárodních institucí tak, jako se to stalo celé řadě zemí. My jsme neměli čas čekat. My jsme za těch sedm měsíců v roce 2010, co vy už vládnete, my jsme za těch sedm měsíců museli dát naprosto jasný a věrohodný signál, že s tím něco uděláme. Ano, my jsme snižovali strukturální deficit tempem 1,4 % ročně, abychom toto riziko odvrátili a aby budoucí ekonomický růst mohl být postaven na zdravých základech. A teď já s vámi do určité míry mohu souhlasit, že je legitimní diskuse, jestli mělo být to tempo tak rychlé. O tom může být legitimní diskuse. Ale nemůže být legitimní diskuse o tom trendu, že se to musí snižovat. Může být diskuse o parametru, nemůže být diskuse o trendu. Já vám tu víru ponechám.
Než dám slovo paní poslankyni, chci jenom toto potvrdit. Samozřejmě máte slovo.
A hlavně pořád nechápu to, proč ve stejnou chvíli nebo stejný obsahový text, který teď řekl kolega Laudát, jsem navrhovala já před hodinou, proč k tomu hlasování u ČSSD, pozitivnímu hlasování, nedošlo. Mám opravdu pocit, že tady levá ruka neví, co dělá pravá.
Otevírám tímto bod číslo Prosím, aby se slova ujal ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek.
Přeji dobré odpoledne. Budu se snažit být stručný. A řeknu jenom stručně, pokusím se to nějak zredukovat. Některé státy se zdržely. Připomínám, že to, co v té smlouvě je, nepřekračuje hranice českého právního řádu. Proto si myslím, že je skutečně dobrý důvod, abychom tuto smlouvu přijali, přihlásili se k ní, a tak velice rozšířili počet těch, kteří přijímají omezení, které jsme na sebe dobrovolně v minulosti vzali my samotní.
Přeji vám všem dobrý den. Já se omezím na to usnesení, protože už tady toho bylo dost řečeno.
Děkuji panu zpravodaji a nyní prosím zpravodaje výboru pro obranu pana poslance Jiřího Skalického, aby se ujal slova. Prosím, máte slovo. Není tomu tak. Nyní tedy přikročíme k hlasování o navrženém usnesení. Pokud nejsou námitky, vzhledem k tomu, že jsou obě usnesení shodná, dala bych hlasovat o obou usnesení najednou. Kdo je pro, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Hlasování končím. Konstatuji, že návrh usnesení byl přijat a smlouva bude ratifikována.
Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, kolegyně, kolegové, velmi stručně. Jedná se tedy o technickou novelu. Předmětem novelizace je především transpozice s právem Evropské unie, provedení doplňující legislativy přijaté Evropskou unií v této oblasti a zároveň se promítají do právní úpravy výkonu auditorské činnosti změny vyvolané přijetím některých jiných zákonů, národních zákonů, a to zejména v souvislosti s rekodifikací soukromého práva. Cílem předloženého návrhu je zajištění bezproblémového fungování auditorského trhu, zvýšení transparentnosti právního prostředí v oblasti auditu a právní jistoty dotčených subjektů, také zabezpečení co nejvyšší úrovně kvality práce auditorů. Děkuji za pozornost.
Děkuji panu zpravodaji Jaroslavu Klaškovi. Pan předseda poslaneckého klubu Občanské demokratické strany Zbyněk Stanjura. Prosím, pane předsedo, máte slovo.
V podrobné rozpravě se pak odkážu na konkrétní číslo sněmovního dokumentu.
Děkuji panu poslanci Stanjurovi. Jestliže nikdo takový není, všeobecnou rozpravu končím a zahajuji rozpravu podrobnou, do které eviduji přihlášku pana poslance Karla Raise.
Děkuji za pozornost.
Dále se do podrobné rozpravy hlásí pan poslanec Stanjura.
Děkuji.
A pak se omlouvám za svůj nedostatek. Já jsem to zle přečetl. Naopak paní Slavíková omlouvá pana předsedu Hamáčka, ak je to správně, z dnešního jednání.
Děkuju, pane předsedo. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi, abych vám představil předkládaný návrh zákona. Máte před sebou návrh zákona, kterým se novelizují čtyři zákony na úseku kapitálového trhu. Hlavním účelem předkládaného návrhu je zpřesnění některých ustanovení zákona o investičních společnostech a investičních fondech v reakci na poznatky z aplikační praxe a na nutnou implementaci evropské legislativy. V návaznosti na uvedené změny vyvstala potřeba upravit též ustanovení zákona o podnikání na kapitálovém trhu. Naším cílem je upravit zákon o finančním arbitrovi z hlediska sjednocení terminologie používané tímto zákonem a zákonem o investičních společnostech a investičních fondech. Je tedy nekonfliktní a podporuje se jím jednoznačně výklad předmětné úpravy a s tím spojená právní jistota adresátů normy. Ministerstvo financí tyto změny považuje za prospěšné a z tohoto důvodu s pozměňovacím návrhem souhlasí. Rozpočtový výbor návrh zákona projednal a doporučil jeho schválení ve znění pozměňovacího návrhu. Vzhledem k uvedenému si dovoluji požádat o podporu navrženého zákona ve znění pozměňovacího návrhu a o jeho hladké schválení.
Děkuji panu ministrovi financí.
Vážené kolegyně, kolegové, vážená vládo, vážený pane ministře, je to zákon, který je plný legislativně technických oprav. Je to taková technická novela, která má usnadnit implementaci evropského práva do českého právního systému. Rozpočtový výbor projednal tento návrh zákona.
Děkuji panu zpravodaji rozpočtového výboru. Otvírám obecnou rozpravu, do které v tuto chvíli neeviduji žádnou přihlášku. Končím tedy obecnou rozpravu a zahajuji rozpravu podrobnou, do které taktéž neeviduji žádnou přihlášku. Končím tedy podrobnou rozpravu. Ptám se na závěrečná slova pana zpravodaje a pana ministra.
Nyní pan kolega Farský s řádnou přihláškou, po něm pan kolega František Laudát. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Já budu mít otázku, nebo spíš komentář velice stručný. Ale od současného ministra financí zazněl opakovaný statement, že se ročně v České republice vyplýtvá nebo v korupci ztratí 200 mld. korun. My teď máme před sebou zvýšení střednědobých výdajových rámců na roky 2015 a 2016 o zlomek této částky. A možná je to dané mou nedostatečnou představivostí, ale nerozumím tomu.
Já tento materiál považuji za skutečně druhou vlaštovku reálné pravdy, která je v zásadním rozporu s tím, co jste říkali před volbami a co děláte po volbách. A vždycky ty hodnoty vytváří soukromý sektor. A vy děláte přesně antirůstová opatření, protože to je základní nástroj pro investice. A pan ministr zahraničí, když už je na svých cestách - tak se ptejte. To, co vy tady dneska děláte... My samozřejmě jsme řečeno termínem fyziky chtěli - nebo Nečasova vláda i za cenu nepříjemných opatření, ale pořád ještě snad snesitelných - směřovat naši zemi do stabilní polohy. To, co vy děláte teď, je poloha labilní, protože v řadě zemí, které vy tady říkáte, že jsou dobře... A jak to dopadlo? Je to tikající bomba, která může vybuchnout kdykoliv. A jestli vybuchne, tak to smete jakýkoli křehký růst v celé Evropě. Oni už dokonce jsou obviňováni, že dostali do stagnace. Ten klíčový problém je tam vzdělání a další věci.